Přihlášeno 170 poslanců, pro 150, proti žádný. Návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut. Tímto tedy projednávání tohoto tisku pro tuto chvíli končím. Další projednávaný bod je Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr kultury Antonín Staněk.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi předložit vám k projednání Dohodu o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé. Evropská unie a Japonsko jsou si velmi blízké. V roce 2001 uzavřela Evropská unie s Japonskem strategické partnerství, které vycházelo ze společných základních hodnot. Spojuje nás jak sdílení společenských hodnot demokracie, podpory lidských práv a svobod, stejně jako zachování mezinárodního míru a stability, tak i úsilí o liberalizaci světové ekonomiky. Vztahy mezi Evropskou unií a Japonskem se neustále rozvíjejí od obchodu a investic až po širokou škálu dialogu v rámci politické spolupráce a dalších odvětvových vztahů. Jednou z klíčových oblastí, ve které Evropská unie a Japonsko posilují svou spolupráci, je pak oblast bezpečnosti. Daří se i vzájemnému obchodu. Dohoda by tak měla posílit celkové partnerství mezi Evropskou unií a Japonskem dalším prohloubením politické a odvětvové spolupráce, poskytnutím právního základu pro lepší bilaterální spolupráci i spolupráci v rámci mezinárodních a regionálních organizací a fór. Nejedná se tedy o dohodu o volném obchodu. Ta byla s Japonskem sjednána separátně. Postoj České republiky ke sjednání dohody byl od začátku kladný. Cíle dohody se shodují s našimi prioritami. Japonsko je důležitým spojencem a obchodním partnerem České republiky. Dohoda by měla posloužit jako platforma pro užší spolupráci a dialog v široké škále dvoustranných regionálních a vícestranných otázek. Posiluje politickou, hospodářskou a odvětvovou spolupráci v širokém spektru oblasti politik, jako je změna klimatu, výzkum a inovace, námořní záležitosti, vzdělávání, kultura, migrace, boj proti terorismu a boj proti organizované trestné činnosti a kyberkriminalitě. Stanovuje rovněž závazek stran chránit mezinárodní mír a bezpečnost zamezením šíření zbraní hromadného ničení a přijetím opatření pro boj proti nezákonnému obchodu s ručními, palnými a lehkými zbraněmi. Obsah dohody je v souladu s právním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v EU, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně závaznými zásadami mezinárodního práva. Ratifikovaná dohoda bude posléze v České republice vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Tím se stane v souladu s článkem 10 Ústavy České republiky součástí právního řádu České republiky. Dohoda nebude mít dopad na problematiku rovnosti mužů a žen ani na otázky životního prostředí.
Tak pan poslanec Pávek tedy navrhuje zemědělský výbor. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Projednali jsme tedy tímto stanovený pořad 26. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.
Pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, já se velmi omlouvám, ale na sjetině je napsáno, že jsem hlasoval pro, a já jsem byl přitom proti.
Máme tady návrh na odhlášení. Budeme hlasovat o námitce pana poslance Kalouska. Návrh byl přijat. Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení...? Ještě návrh na odhlášení. Já ukončuji hlasování. Takže já znovu zopakuji, o čem budeme hlasovat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 26. schůze, všechny vás tu vítám. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Já vás poprosím, abyste se už usadili na svých místech, pokud možno všichni. Tak.
Dobrý den, vážený pane předsedo. Děkuji.
Kdo je proti? Poprosím paní ministryni financí, která už jde ke stolku zpravodajů, aby zaujala své místo, a zpravodaje kontrolního výboru pana poslance Romana Kubíčka. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě v třetím čtení k tomuto bodu. Já poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou a přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním sdělil stanovisko.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tato procedura je poměrně jednoduchá.
Ta procedura je velmi jednoduchá. Já myslím, že ale už je zde zvykem, že i takto jednoduché procedury hlasujeme. Nikoho nevidím. Takže si schválíme tuto jednoduchou proceduru. Kdo je proti? Hlasování číslo 193, přihlášeno je 163 poslanců, pro 160, proti nikdo. Procedura byla schválena.
A nyní budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Ano, souhlasím. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 195, přihlášeno je 166 poslanců, pro 161, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Pan ministr? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.
Myslím, že tyto dva výbory by to mohly projednat také, a minimálně předsedkyni petičního výboru vidím kývat. Děkuji za pozornost.
Dobře, budeme o každém návrhu hlasovat zvlášť. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání petičnímu výboru? Předložený návrh uvede ministr kultury Antonín Staněk.
Také děkuji za slovo, ještě jednou. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych vás seznámil s Dohodou o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé. Dohoda zohledňuje rozvoj vzájemných vztahů mezi Evropskou unií a Arménií od konce 90. let 20. století, vývoj unijní politiky vůči regionu východní Evropy včetně projektu Východního partnerství a revidované evropské politiky sousedství, stejně jako mezinárodní závazky Arménie plynoucí z členství v jiných uskupeních, zvláště pak v Euroasijské hospodářské unii. Nezachází však tak daleko, aby zakládala přidružení mezi Evropskou unií a Arménií. Dohoda zlepšuje spolupráci mezi Evropskou unií a Arménií v řadě oblastí a současně zintenzivňuje politický dialog. Obsahuje ustanovení k právnímu státu, boji proti terorismu, potírání organizované trestné činnosti a korupce. Zahrnuje obsáhlou část týkající se obchodu, včetně závazků, které zlepší podmínky pro obchod mezi Evropskou unií a Arménií. Vedle dojednané posílené dohody s Arménií jsou vztahy mezi EU a dalšími dvěma zeměmi regionu upraveny Dohodou o přidružení s Gruzií z roku 2014 a aktuálně probíhají jednání o nové, posílené Dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánem. Z hlediska ekonomických zájmů České republiky jsou důležité kapitoly týkající se veřejných zakázek, sanitárních a fytosanitárních opatření a služeb. České firmy projevují zájem o arménský trh, proto má Česká republika zájem na kultivaci podnikatelského prostředí, transparentnosti, odstranění netarifních překážek obchodu i podpoře společných hodnot a demokratického zřízení Arménie. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás v závěru svého vystoupení požádal o vyslovení souhlasu s ratifikací právě představené Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé.
Pokud se týká Arménie, tak Arménie je malá země ve složitém regionu, obklopená Gruzií, Tureckem. Pomůže obchodní výměně. Doufejme, že pomůže vzájemným vztahům a vzájemnému obchodu. Děkuji za pozornost a poprosím o to, aby byla jako garančnímu výboru přiděleno zahraničnímu výboru.
Zatím jediný přihlášený. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru. Proto přistoupíme k hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Takže já pro tuto chvíli projednávání tohoto tisku...
Ano, bylo tomu tak.
Máme tedy... Další návrh tady není. Ještě se pro jistotu rozhlédnu. Není, takže já pro tuto chvíli končím projednávání tohoto tisku. Omlouvá se paní poslankyně Kateřina Valachová z jednání, a to od 14.30 hodin do konce jednacího dne z rodinných důvodů. Jako další tisk máme na programu Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Přijetí revidovaného znění úmluvy nepředstavuje žádné nároky na veřejné rozpočty. Dokument má povahu metodickou ve vztahu k uzavírání koprodukčních vztahů mezi producenty ze zemí Rady Evropy.
Já vás poprosím o klid, aby se pan ministr mohl vyjádřit.
Kromě výhod v oblasti financování mají filmy natočené v koprodukci mnohem větší šanci dostat se do mezinárodní distribuce a přilákat více diváků. Revidované znění úmluvy reaguje na vývoj nových technologií, které proměnily způsob výroby, distribuce i zpřístupňování filmů a na rozvoj financování z veřejných zdrojů na celostátní i regionální úrovni. Současně se vytváří právní rámec pro plnohodnotnou účast na budoucím filmovém díle i pro menší koproducenty. Revidovaná úmluva přináší pouze změny procesního charakteru a cíle původní úmluvy zásadním způsobem neovlivňuje. Jak už bylo řečeno, nevzniknou ani žádné dodatečné nároky na finanční prostředky ze státního rozpočtu či veřejných prostředků. Prováděním úmluvy je v České republice pověřen Státní fond kinematografie.
Podle mého názoru je vláda zcela evidentně nadhodnocuje. A v té třetí a čtvrté vlně už se nedají očekávat vůbec žádné. To je skutečně jenom byrokracie navíc. Já tedy opakuji svůj návrh na zamítnutí tohoto zcela nepromyšleného zákona. A dále, pokud tento návrh nebude přijat, tak navrhuji prodloužení lhůt o 20 dní.
S přednostním právem se přihlásil do rozpravy pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Nemusíte se obávat, můj projev skutečně nepřesáhne 120 minut. My jsme konzistentní ve stanovisku k elektronické evidenci tržeb. Myslím si, že jeho dosavadní aplikace prokázala, že nedošlo k slibovanému narovnání podnikatelského prostředí. Naopak prokázala, že dosavadní výběr DPH je sice velmi často propagandisticky Ministerstvem financí zdůrazňován, ale jeho skutečný přínos nepřesáhne náklady, kterými jsou zatíženi jak správce daně, tak podnikatelé. Domnívám se, že jediná možnost, jak opravdu naplnit deklarovaný cíl, tedy narovnat podnikatelské prostředí, je celou tuhle slepou cestu uzavřít a ten zákon zrušit.
Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Munzar.
Děkuji, pane předsedající. Nechci se opakovat. Tento návrh skutečně nenarovnává a EET nenarovnává podnikatelské prostředí. Ale základ prosperity státu není růst státní moci. Není permanentní nedůvěra a utahování šroubů pro malé živnostníky. Základem ekonomické prosperity státu jsou soukromé aktivity. Tento symbol nedůvěry je navíc podporovaný nepřiměřenými kontrolami, pokutami a trestání spíše za chyby zaměstnanců než za plánovité nepřiznávání příjmů. Například za později zaúčtované zboží v čase. Desetitisíce korun za porušení striktnosti zákona, ale ne za zatajování, ale pouze za banální chyby. Průměrná pokuta ve výši 7 000 korun. Právě na tomto množství kontrol se ukazuje, jaký Finanční správa dostala do ruky až nepřiměřený bič na podnikatele, a otázkou zůstává, jestli k němu přistoupila přiměřeně, protože v ostatních případech, které vidíme na postupu Finanční správy, vidíme absolutní nepřiměřenost a nešetření zájmu daňových subjektů. Ministerstvo v důvodové zprávě mlží a RIA v tomto je nedostatečná.
Přeji hezké odpoledne. Budeme pokračovat ve včerejším přerušeném jednání ohledně bodu Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 12. února, sloučená obecná rozprava byla ukončena, návrh na zamítnutí nebyl přijat. Dále zazněly návrhy na přikázání dalším výborům. Takže nyní přistoupíme k hlasování o přednesených návrzích na přikázání dalším výborům k projednání. Takže mám žádost o odhlášení. Tak, víme, o čem budeme hlasovat. Mám to tady v poznámce napsáno, že... tak moment, já dojedu to hlasování. Návrh byl přijat. Jenom pro pana předsedu Stanjuru. Dobře. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Návrh byl přijat. Tímto jsme projednali a prohlasovali všechny návrhy, které tímto byly vzneseny. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 12. února. Sloučená obecná rozprava byla ukončena. Máme tady návrh na zamítnutí, který předložil pan poslanec Kupka. Doufám, že všichni víte, o čem budeme hlasovat, takže nemusíme opakovat. Takže kdo je pro zamítnutí? Dobře, tak já to prohlašuji za zmatečné. Je tady návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který přednesl poslanec Kupka.
Projednávání tohoto bodu jsme opětovně přerušili v obecné rozpravě ve čtvrtek 20. prosince na 24. schůzi. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se vás dnes, předpokládám, naposledy pokusím v prvním čtení přesvědčit, abyste hlasovali pro zamítnutí tohoto návrhu, který skutečně nepřináší nic pozitivního a naopak zatěžuje živnostníky a malé podnikatele zcela nadbytečnou byrokracií, která státnímu rozpočtu peníze navíc nepřinese. Respektive dva obrovské rozdíly. Vy se snažíte prosadit zákon, který už jednou Ústavní soud zrušil jako v rozporu s Ústavou. Hlavní problém tohoto přístupu je, že ten autonomní růst vláda určuje podle odhadu spotřeby, podle odhadu růstu spotřeby. Ve chvíli, kdy se změní o několik set milionů, což se běžně děje, tak najednou se jakoby změní ten údajný výnos EET. A za druhé, co považuji za větší problém, že ten autonomní růst si vláda určuje libovolně. To je ten důvod, proč já operuji s touto infografikou toho, jak ve skutečnosti probíhá výpočet výnosu údajného EET na Ministerstvu financí. Například ve chvíli, kdy roste ekonomika a roste inflace, tak víc podnikatelů spadne do kategorie plátců DPH. A logicky tedy potom odvedou na DPH víc. Stejně tak inflace má podobný efekt. Ale vláda žádným způsobem nevyhodnotila, kolik dělá například tento efekt. Těch efektů je celá řada: změna struktury spotřeby, rozdíl mezi zahraničními a jinými platbami. A to je ten můj asi hlavní argument. Což je zcela evidentní nesmysl. Samozřejmě to je nesmysl.
Téměř čistý rok leží v Poslanecké sněmovně a bohužel se na ni nikdy nedostalo. Téměř jsme byli i dnes v situaci díky nepřítomnosti pana ministra Petříčka, a myslím, že Arménie si ji zaslouží. Myslím, že bychom se měli pokusit maximálně urychlit její přijetí a projednání, protože Arménie je stát, na kterém máme zájem, a máme zájem na dobrých vztazích.
Nemáte. Dalším tiskem, který máme na programu schůze, je
Doufám, že teď to nebude nějaká mezinárodní smlouva. Tento protokol v zemědělství je jedním z protokolů sjednaných v Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. Kromě protokolu o zemědělství je Česká republika signatářem dalších protokolů ke Karpatské úmluvě, a to Protokolu o ochraně a udržitelném využíváním biologické a krajinné rozmanitosti, Protokolu o udržitelném cestovním ruchu, Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů a Protokolu o udržitelné dopravě. Protokoly jsou nástroji pro provádění Karpatské úmluvy, které umožňují prosazovat cíle Karpatské úmluvy a rozvíjet spolupráci v klíčových oblastech karpatského regionu. Česká republika je jednou ze zakládajících smluvních stran této úmluvy. V rámci České republiky do působnosti Karpatské úmluvy spadají části Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Aspekty, které jsou v návrhu protokolu obsaženy, jsou z pohledu České republiky do značné míry řešeny v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie a příslušných dokumentů přijímaných na úrovni Evropské unie. Hlavními důvody, proč navrhujeme ratifikaci protokolu o zemědělství, je solidarita se zeměmi visegrádské čtyřky. V souladu s gescemi, které stanoví platné právní předpisy, bude provádění protokolu o zemědělství zajišťovat Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s resortními organizacemi a Ministerstvem životního prostředí, přičemž Ministerstvo zemědělství bude plnit roli koordinátora. Při aktivním naplňování závazku protokolu o zemědělství se rovněž předpokládá spolupráce s partnery v karpatském regionu. Aktuální příspěvek České republiky v rámci Karpatské úmluvy činí 33 000 eur ročně a je hrazen z kapitoly státního rozpočtu 315 Ministerstva životního prostředí. Dosud protokol o zemědělství podepsaly čtyři smluvní strany, a to kromě České republiky také Maďarsko, Rumunsko a Polsko.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného. Obecnou rozpravu končím. Případně závěrečná slova - pan ministr, paní poslankyně Zahradníková?